Máte slovo, pane poslanče.
Kolik vám jich řekne, že přijde, protože chtějí být se svou rodinou? A chtěl bych vás poprosit, právě všechny, kteří říkáte: my jsme tady pro podnikatele. Pojďte poslouchat ty podnikatele, za které bojujete. Prosím.
Nyní pan kolega Sklenák, připraví se kolega Miroslav Kalousek.
Jenom říkám, je to tam léta, je to funkční a ty ekonomiky jsou většinou o pořádný krok před námi. Takhle to je.
Nyní faktická poznámka poslance Patrika Nachera a připraví se kolega Jiří Bláha.
Aby to bylo úplně jasné pro kolegu Luzara vaším prostřednictvím. To se částečně stalo. Vy jste to vetovali, takže jste to pustili dál.
Máte slovo, pane poslanče.
Jenom bych chtěl znovu otevřít to, o čem se tady bavíme. Ale je tam to ale. Já chci jenom říct to, že přesně tady hovoříme, a mně to připadá, o nás bez nás. Tady zaznělo: Přece nemusíš pracovat tam, kde ti to zaměstnavatel neumožní. Jestli se ten člověk vyučil prodavačem nebo se vyučil pekařem nebo se vyučil cukrářem nebo v jiném oboru, který je v oboru čerstvých nebo jakýchkoli potravin, tak mu nic jiného nezbývá, protože se to vyučil proto, aby to vykonával, a rozhodně se to nevyučil proto, aby ve svátek chodil do práce. V ten okamžik ztrácí název státní svátek nebo církevní svátek své opodstatnění, protože když se podíváte do kolonky, co to je svátek, tak v první řadě to je den klidu. A ten den klidu platí jenom pro vyvolené? Jenom pro vyvolené? Tak to je tedy hodně špatně. Já si myslím, že by státní svátek, pokud jsme si ho tady schválili se vší vážností, měl platit úplně pro všechny, tak jako platí ve všech vyspělých zemích. Já jsem se minule potkal prostřednictvím pana předsedajícího s Patrikem Nacherem a on říkal, no ale já když přijedu do toho Německa, tak já si nemůžu půjčit ani to kolo. No ale to je právě o tom. Že ti lidé dodržují ty hodnoty a vědí, že ve svátek by se měli upnout ke své rodině, k tomu, aby strávili den právě v tom klidu, aby nespěchali nikam, v klidu si popovídali, sešli se se sousedy a řešili rodinné záležitosti. Tradice nám velí, a ta tradice je tady staletá, pouze posledních 25 let jsme to vytrhli z kontextu a zavedli jsme práci ve svátek - bylo vždy zavřeno. Věřím tomu, že tady zvítězí zdravý rozum a že se začneme věnovat tomu nehovořit o nás bez nás. A je to z čistě ekonomických důvodů v první řadě, protože ten pracovník stojí víc. De facto dříve neplatilo to, že jsi dostal dvojnásobek. Dostal jsi jenom zaplacenou směnu plus zaplacený svátek jako jiný pracovník. Takže žádná dvojnásobná mzda. Pouze zaplacené všechny nároky, které jsou. A dnes každý podnikatel, který chce dostat zaměstnance ve svátek do práce, tak musí dávat různé příplatky a ty nejsou malé. A zaplatí z vás někdo tomu obchodu ve svátek víc peněz? Ani jeden z vás. Tak si to spočítejte, jak to asi vypadá s naší ekonomikou.
Děkuji vám za pozornost.
V tom případě jsem přivolal poslance, kteří nejsou přítomni v jednacím sále, a přistoupíme k hlasování. Paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Potřebný počet hlasů je nastaven. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu senátorovi Nwelatimu a končím projednávání tohoto bodu. Konstatuji, že Senát návrh zákona s pozměňovacím návrhem vrátil. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Dámy a pánové, prosím o klid a prosím pana ministra, aby se ujal slova.
Cílem tehdy toho zákona, který tu byl schválen, byla elektronizace a celkově zásadní modernizace celého procesu tvorby a vyhlašování právních předpisů. Já bych rád připomněl, že obdobný návrh byl již v minulém volebním období schválen vládou Poslanecké sněmovny (?) a stal se součástí zadání technického řešení projektu eSbírka a eLegislativa. Poslanecká sněmovna schválila návrh ve znění pozměňovacích návrhů, jak si asi vzpomínáte. A samozřejmě Ministerstvo vnitra tady deklarovalo, že je připraveno Senátu poskytnout veškerou potřebnou spolupráci a součinnost. Teď stanovisko k tomuto návrhu Senátu. Je mi líto, že se dostávám do sporu se svým kolegou, přítelem, Jiřím Dienstbierem.
A právě pan senátor Dienstbier by se nyní měl ujmout slova.
Protože my se chceme angažovat. Já si myslím, že ta nová Komise bude o mnoho lepší. A je to pro nás důležité, protože my jsme součástí Evropy, my musíme bojovat za to, aby Evropa byla jednotná, aby řešila ty problémy. Kdo je dneska nejbližší? Kdo by měl tedy vyjednávat s Amerikou tu obchodní smlouvu? No Polsko a Irsko. Ale my o tom mluvíme - a v tom Turecku jsem se také angažoval a dopadlo to, jak dopadlo, protože v New Yorku nebyl zájem. V New Yorku jsme měli jenom climate. Od rána do večera. Jako kdyby Evropa neměla jiné problémy, jenom klima. Přitom Česká republika je jedna z mála, která plní ten klimat. Tady lidé demonstrují, nevím, kde všude. Nechť přijdou. Brabec, Toman a já, my se jim budeme věnovat. Takže Evropa je climate, máme zelený parlament. A samozřejmě když jste tedy mluvili o tom předsednictví - já jsem, pane Rakušan, hlasoval pro. Jsem vám to chtěl vysvětlit, jak se plýtvá penězi na Ministerstvu zahraničních věcí. A už máme to téma - předsednictví, energetika. To bude naše téma. A samozřejmě, nechci tady zdržovat, já tady mám plno - můžu vám ukázat, kolik nás stojí struktury. Takže já chápu, že kolegové nechtějí šetřit, ale budou muset. Ale to není téma. Já rád... určitě mě budete interpelovat. Nebo pokud budete chtít na to schůzi, já s tím problém nemám. Takže já bych chtěl jenom říct, že jsem rád, že jsem tady mohl vystoupit, že jsem mohl tedy říct... To je jedna třetina veškerého německého vojenského exportu. Jedna třetina. to je vlastně podle NATO, to je náš spojenec. Jaká je bezpečnost Evropy. A já už jsem se v srpnu 2015 ptal, když chodily miliony uprchlíků, že na co máme to NATO, když nezaútočíme na ty pašeráky, kteří vydělali 6 miliard eur. Že ta Evropa je neakční. A bohužel to bude mít hlavně dopad na nás, jak to tak vypadá. Já samozřejmě zítra jdu na výbor pro evropské záležitosti, abych projednal ten mandát. Já jsem se snažil. A samozřejmě to, co se stalo, je absolutní katastrofa. Já jsem neměl mandát evropské - ani Rady, ani Komise. Dělal jsem to proto, protože jsem šel řešit do Turecka úplně jiné věci, a v rámci toho samozřejmě mě zajímá ten názor. A tak jsem si to všechno nastudoval. I když znovu opakuji, že ta agrese je nepřijatelná, je potřeba ji okamžitě skončit.
Než pan poslanec dojde, tak já přečtu dvě omluvy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Jsem přesvědčen, že jsme povinni vládu a jejího předsedu požádat o to, aby Sněmovnu informoval, co v této věci od června vykonali. Děkuji za pozornost.
K pořadu schůze je dále přihlášena paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Návrh obsahuje změnu Ústavy České republiky ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací v mimořádných a naléhavých případech, kdy jde například o zapojení Armády České republiky do operací Sil velmi rychlé reakce NATO nebo kdy jde o záchranu občanů České republiky ze zajetí. Jde o změnu článku 43 Ústavy, a tedy o jeho zjednodušení. Dílčí změnou je pak úprava procesů schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky tak, aby text Ústavy v této věci odpovídal zaběhnuté praxi. Návrh vychází mimo jiné i z aliančního závazku k větší flexibilitě při vysílání vojáků do zahraničí, ke které jsme se zavázali na summitu ve Walesu. Návrh má podporu vlády. Má podporu i pana premiéra Babiše, čehož si moc vážím. Má rovněž podporu Armády České republiky a Ministerstva obrany. - proto bychom měli tento návrh projednat co nejdřív. Případně pokud bude jiný návrh, tak jsem připravena se o něm bavit a zítra to načíst znovu. Ale skutečně dnes tady před vámi stojím, abych připomněla, že tento návrh tady je. Není čas ztrácet čas. Má podporu většiny politického spektra.
Děkuji, paní poslankyně. K pořadu schůze dále vystoupí paní poslankyně Balcarová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Důvodem, proč o to žádám, je, že už v Poslanecké sněmovně se o tak závažném tématu, jako je klimatická změna, bavíme. V září se tady konaly dva velké semináře. Jeden se týkal problematiky adaptace a mitigace, druhý se týkal klimatických financí. Naše vládní delegace byla na klimatickém summitu v New Yorku. Už přes měsíc pracuje uhelná komise.
To je ten bod 316, paní poslankyně, který už máme na pořadu? Dále k pořadu schůze paní poslankyně Věra Kovářová.
Poprosila bych o jeho zařazení na variabilní týden.
Prosím, máte slovo.
Tak jenom opravdu fakticky. Podepsala jsem už první návrh na zavedení státních svátků jako dnů pracovního klidu a omezení prodejní doby. Sociální demokracie v Senátu, nevím, že by měla nadpoloviční většinu. Měli jsme nejsilnější klub, to je pravda. Takže se ohrazuji proti výrokům na adresu sociální demokracie. A vyprosila bych si to.
Pan předseda Okamura - faktická poznámka.
A musím říci, že každá cestovní kancelář, která je vůbec na trhu, tak takovou urgentní linku provozuje. Každá, aby když se něco stane nějakému klientovi, tak aby mohli okamžitě 24 hodin denně klientovi vyhovět. Prostě trvám na tom, že plasticky měníte názor, a tenkrát pan Bublan, když to tady navrhoval v Senátu, tak prostě to neprošlo, přestože vás byla většina, a teď jste prostě změnili názor. To je fakt.
Následuje faktická poznámka pana poslance Onderky, potom pan poslanec Válek s faktickou poznámkou.
Prostřednictvím vaší osoby, pane Okamuro, opět jste předvedl gumový míček. Nahoru dolů, nahoru dolů. Znovu říkám - vy říkáte: nenechám se urážet. Jestli si myslíte, že já se nechám urážet, tak to jste se sakramentsky spletl! Já jsem se také celý život živil sám, a když jsme vypravili na té železnici vlak, tak než jsem si šel lehnout, tak jsem si uvědomoval jednu zásadní věc, že až se probudím, tak se zeptám, jestli ten vlak dojel, protože tu odpovědnost jsem měl celou dobu, když jsem spal. Každý z nás má nějakou životní zkušenost. Já říkám pouze jedno: I když já si myslím, že jsem vyjádřil pouze svůj názor, jaký opravdu jste.
Tak já jenom preventivně, kdyby měl někdo pocit, že jsem ho urazil, tak jsem neměl za cíl ho urazit. Já myslím, že je zbytečné debatovat, kdo byl větší hujer, když ještě pracoval a nebyl poslanec, a jestli v práci dýchal, nebo chodil na záchod, nebo jedl, anebo co tam vlastně v té práci dělal. Tak pojďme se bavit o tomto zákoně, pojďme o něm hlasovat, pojďme to někam posunout a dokázat občanům, co to sledují, že pracujeme i v Parlamentu, a nejenom když jsme byli hujeři ve svých zaměstnáních.
Děkuji. Žádná další faktická poznámka v tuto chvíli elektronicky není zaznamenána, nikdo se nehlásí ani do rozpravy, tedy rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, když jsem tady tu atmosféru viděl, jak tady trošičku do sebe šijete, tak možná, že to malinko zklidním tím, že vám vyřídím pozdrav všech 81 senátorů ze Senátu. Když ten zákon byl schvalován, tak byly používány dva argumenty, proč je potřeba omezit de facto otevírací dobu, a to za prvé, abychom chránili zaměstnance v obchodech nad 200 metrů čtverečních, myšleno tím prodejní plocha. A já ten zákon z tohoto pohledu považuji za diskriminační. Takže tento zákon je diskriminační. A jestli se tady někdo oháněl tím, že budou podávány hromadné žaloby, pokud tento zákon bude zrušen, protože někdo bude nutit někoho jít do zaměstnání, když se mu nechce nebo když se nedohodl, a bude mu to nařizovat. Já si nepamatuji, že by před schválením tohoto zákona, to znamená před rokem 2016, nějaké hromadné žaloby byly. Proto pokud ten zákon zrušen bude, tak nepředpokládám, že by mohly být hromadné žaloby.
Vy jste mi původně říkal, že po paní Černochové, ale v tom případě, nevím, jak jste se dohodli. Ano, dohoda byla, že za každou stranu jednu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych předem chtěl poděkovat všem napříč politickým spektrem, že se nám podařilo dát dohromady usnesení Sněmovny, na kterém jsme se všichni shodli. V tomto případě je to ze strany Turecka, které nám jako Evropské unii vyhrožuje, že uvolňuje cestu migrantům.
Prosím, máte slovo.
Já vás na okamžik přeruším, paní poslankyně. Umožněte paní kolegyni, ať nemusí zvyšovat hlas, aby mohla v klidu říct to, co má na srdci. Prosím. Jenom technická připomínka. Nicméně ten návrh je hlasovatelný. Jestli musíte něco nezbytně probrat, běžte prosím ven! Nerušte vystupující!
Já vám děkuji, pane předsedo. Pro jistotu, ale ještě jednou ocituji z našeho usnesení. Prezident republiky, předseda vlády a někteří další v té souvislosti naznačují, že škoda pro české občany a stát mohla přesáhnout i sto miliard korun.
Je to proti podnikatelům, je to proti zaměstnancům, kteří uzavírají svobodně své smlouvy, je to i proti spotřebitelům. Pane kolego, já jsem zase mluvil se spoustou zaměstnanců, zejména mladšího věku, studentů, kteří jsou naštvaní za tuto regulaci, protože přesně tyto sváteční dny využívali k tomu, aby šli na brigádu, aby šli prodávat do tohoto obchodu, a získali tak peníze navíc na brigádách. Těm jste vzal možnost, aby si přivydělali, svou touhou regulovat život každého z nás. Pak mě pobavila vaše zmínka o tom, ať se podíváme na Západ, kde se rovněž nepracuje, nebo neprodává i o nedělích. Víte, pane kolego, proč to na tom Západě tak je? Je to z církevních důvodů. Je to díky tomu, že tam prostě věřících je více, větší procento než u nás, a že prostě věřící v neděli chodí do kostela, a je to tam společenský úzus. Překvapuje mě od kolegy z řad komunistické strany, že zrovna bojuje za praktikující katolíky a chce, aby měli větší možnost o nedělích chodit do kostela, respektive chce jim snížit tu možnost dělat něco jiného. Poslední, čím chci reagovat na kolegu Luzara, je, že to všechno směřuje k většímu konzumu. No, to chápu, že vám ten konzum vadí.
Já ještě budu reagovat na to předchozí, protože tam nezaznělo úplně všechno. Za prvé reakce na kolegu Bláhu. Já neumím polemizovat s tím, že nikdo nechce mít otevřeno, a přesto tento zákon způsobí, že budou muset mít otevřeno. No, o čem jiném to je? Vy tady prosazujete jako něčí jiný názor? Nebo já tomu teď nerozumím. Ano, je to můj názor. Dám příklad. Takže to není tak. Tak to bych chtěl podtrhnout. A poslední věc, to jsou ty příklady ze zahraničí.